Pokud máme projednat střednědobý rozpočtový výhled, tak je to dokument, který se vždycky projednává spolu s rozpočtem, takže možná udržíte ještě chvilku pozornost, ale to usnesení je jednoduché. Střednědobý rozpočtový výhled odráží stejnou rozpočtovou filozofii, logicky, jako předložený rozpočet. Ten růst je označován jako, řekněme, participační, to znamená, zapojuje lidi, ale fakt je, že kromě propouštěných úředníků signalizují už i některé automobilky, že budou propouštět lidi, takže ono to tak jednoduché asi nebude. Součástí toho je výhled na daňový výběr. Daňová kvóta se má zastabilizovat. Souvisí s tím i evropské peníze, protože se nám láme rozpočtový rámec, finanční rámec Evropy, tak to v podstatě znamená vybrat ty alokace z toho končícího, nastartovat nový, což většinou ten start příliš neumíme. Také je pravda, že v tom výhledu asi budeme spíše přispívat než brát, ale to je za horizontem toho střednědobého výhledu.
Děkuji za slovo. To je ten první důvod. To chápu, že možná by ještě sociálním demokratům tolik vadit nemuselo. Ale pak jsou tam dva důvody naprosto zásadní. Ono se musí někde začít škrtat. Přesto ministři Hamáček a Zaorálek pro tento dokument hrdě hlasovali se stejnou statečností, s jakou chtěli přidat učitelům na platech při pozměňovacích návrzích, o kterých jsme dnes tady hovořili. A já prostě, ač opoziční poslanec, tak jsem zásadně proti tomu, aby v roce 2021 klesla kapitola Ministerstva kultury o půl miliardy korun. Já jsem zásadně proti tomu, aby v roce 2021 klesla kapitola Ministerstva vnitra o půl miliardy korun. Proto hlasoval ministr vnitra na vládě.
Ještě pro jistotu volám poslankyně a poslance, kteří dosud nepřišli do sálu, abychom byli skutečně připraveni na hlasování. Paní zpravodajku prosím, abychom se posunuli k dalšímu pozměňovacímu návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Je to opět navýšení o částku 24 mil., tentokrát pro Ministerstvo pro místní rozvoj, Horská služba.
Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Je to navýšení kapitoly Ústav pro studium totalitních režimů o částku 2 mil. korun.
Nezpochybňuji hlasování.
Děkuji, pro záznam. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Ten startuje na 18 tisících. A my potřebujeme mít motivované učitele, chceme, aby to byla nejprestižnější profese, tak jak je to ve Finsku. A ti, co měli nejvíc, mají menší procentuální nárůst. My potřebujeme samozřejmě navyšovat platy, my potřebujeme dát záruku lidem, aby se nebáli utrácet. Za další. Chtějí snížit výdaje na dávky nemocenského pojištění pod úroveň očekávané skutečnosti letošního roku. Chtějí snížit výdaje na dávky státní sociální podpory, čímž by bylo ohroženo vyplácení navýšeného rodičovského příspěvku. Ty návrhy mají takovéhle dopady do kapitol MPSV. Chtějí snížit výdaje u České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce zejména na platy. Přitom tyhle dvě instituce mají jedny z nejnižších platů ve státní správě. Ale to je vaše dědictví, vážení. Vždyť ta Česká exportní banka, kde se dělala hrozné zvěrstva a která nám už udělala ránu do rozpočtu asi 39 mld., to je vaše dílo! Snížit ostatní výdaje by znamenalo omezit poskytování prostředků mezinárodním finančním institucím, výdaje na sčítání lidu a bytů v roce 2021 a výdaje na datové schránky. Máte to na první straně hned. Nevím, proč to stále někdo kritizuje, máme to tam od počátku. Proto ho plníme. A myslím si, že senioři tu slevu velice oceňují, že to využívají. A samozřejmě zároveň se zvýšila i přeprava cestujících veřejnou dopravou. Kosmické aktivity představují stabilitu a protiváhu negativním ekonomickým trendům. My chceme - Česká republika země pro budoucnost.
Tak přestože jste se přihlásil dřív, tak musím dát přednost panu poslanci Františkovi Váchovi a připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík.
Já se omlouvám kolegům, že možná budu zdržovat. Dokonce jsem dostal velmi významné nabídky po cestě k přihlašovacímu pultíku. Nicméně mně by možná na to stačila faktická poznámka, ale pro jistotu, kdybych byl delší než dvě minuty, tak jsem se přihlásil. Už v tom předchozím bodě se velmi často mluvilo o platech v regionálním školství. Nebo jestli se to vztahuje na průměrnou mzdu. Případně kdyby to bylo to usnesení Sněmovny, tak to bude asi 47 tisíc průměrný plat. Ale já bych chtěl obrátit pozornost paní ministryně a pana ministra k vysokému školství. Ale musel jsem to nějak uvést. Takže pokud by k té dohodě došlo, tak bych prosil, abyste nezapomněli na vysoké školy.
Já budu reagovat na pana předsedu Kalouska. V podstatě to má technické důvody. Samozřejmě ten rozpočet, on dobře ví, že se bude dojednávat znovu. Ministerstvo vnitra tam prostě už nemá výdaje na Pegas, což je částka jedné miliardy, protože se předpokládá, že v té době už je nebude potřebovat.
Zlepšení pracovních podmínek, snižování administrativní zátěže zdravotnických pracovníků. Snižujeme administrativu a připravujeme také elektronizaci zdravotnictví, díky které odpadnou další zbytečné byrokratické kroky. Je také hrozně důležité, aby každý pracovník, každý zdravotník dělal tu práci, ke které je kvalifikovaný, aby fungovaly týmy od pomocného a nižšího zdravotnického personálu přes praktické a všeobecné sestry až po lékaře. Administrativu pak mají zajišťovat administrativní pracovníci. A proto spouštíme nový kurz administrativní pracovník ve zdravotnictví. Posílení kompetencí všeobecných sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků. Navyšování kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků je celosvětovým trendem. Záměrem je posílit samostatnost a odpovědnost sester tam, kde mají sestry větší autonomní a samostatnou roli, to je v úsecích zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí, dlouhodobé a následné zdravotní péči, hospicové péči. Za další. Psychosociální podpora, prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže. Cílem je udržet ty stávající pracovníky. Musíme se u nich zaměřit také na zachování dobrého zdravotního i psychického stavu a nabídnout jim maximální. Vytvoření sítě vyškolených poskytovatelů psychosociální podpory a poskytování psychosociální podpory zdravotnickým pracovníkům. Zvýšení atraktivity a prestiže nelékařských zdravotnických pracovníků. Motivační a náborová kampaň Studuj zdrávku na podporu zviditelnění nelékařských zdravotnických profesí. Vzdělávání v těchto oborech a zvýšení jejich prestiže. Cílem kampaně je přilákat mladé lidi ke studiu na středních a vyšších odborných zdravotnických školách a k práci ve zdravotnictví. Zapojili jsme se také do mezinárodní kampaně Nursing Now se stejným cílem. Odměňování žáků a studentů zdravotnických škol za praxi. Řešení je odměňování žáků a studentů připravujících se na výkon zdravotnického povolání za jejich odvedenou činnost v rámci odborné praxe u poskytovatele zdravotnických služeb; vyžaduje změnu školského zákona. Naše vláda začala systémově a efektivně řešit dostupnost zdravotní péče. Dlouhodobým problémem českého zdravotnictví je špatná organizace péče, která je mimo jiné příčinou přetížených nemocnic. Proto jsme započali reformu, kterou posilujeme roli primární péče a zvyšujeme kompetence praktických lékařů. Cílem reformy je posílit praktické lékaře v systému tak, aby byli branou pacienta do systému zdravotní péče. Jsme přesvědčeni, že se tak významně zlepší organizace péče o pacienta a nemocnicím a specialistům uvolníme ruce. Rozjeli jsme jeden z nejúspěšnějších IT projektů ve státní správě - elektronický recept. Také se nám povedlo prosadit jeho klíčovou funkci, a to sdílený lékový záznam pacienta, který ochrání pacienty před špatnými kombinacemi léků a užíváním několika stejných léků zároveň, což má dnes na svědomí významné procento hospitalizací a bohužel i úmrtí. Reformujeme také péči o duševní zdraví. Úspěšně se nám daří přesouvat péči z velkých nemocnic do center duševního zdraví, kde se o pacienta starají terénní pracovníci přímo v jejich domácím prostředí a pomáhají jim vrátit se zpět do běžného života. Cílem je v dalších letech vybudovat síť až sto center. Kromě toho tvoříme síť psychiatrických ambulancí, které budou poskytovat komplexní multioborovou péči a úzce spolupracovat s praktickými lékaři. Zlepší to významně dostupnost péče pro pacienty s duševními problémy. Důkazem, že reforma péče o duševní zdraví je pro nás prioritou, je posun z tématu z ministerské na vládní úroveň, a to v podobě vzniku Rady vlády pro duševní zdraví. Připravili jsme zcela první koncepci urgentní péče. Poprvé tak bude mít jasnou strukturu a standardy. U každého z nich bude lékařská pohotovostní služba. O akutní pacienty ve všech regionech a v režimu trvalé dostupnosti - 24 hodin, 7 dnů. Velmi důležitý je pro nás také projekt DRG Restart. O tom se taky mluví tady desítky let. Tedy se chystá, ano, velice dlouho, a my jsme jeho přípravu akcelerovali. Máme jasný plán. Všechny nemocnice budou podle něj od roku 2020 nově vykazovat a od roku 2021 se spustí i úhrady. Ne že každá nemocnice za stejný úkon dostane jiné peníze a nikdo ani neví, kdo jaké. Jako další z legislativních cílů si velice vážně bereme za své zvýšit dostupnost léčiv v lékárnách. Jednak rozšířené možnosti, jako doručit náhradní lék, když nastane výpadek ve výrobě, a zajistíme jeho dočasnou úhradu. Udivuje mě, že toto téma také nikdo před námi na ministerstvu neřešil. Letos naběhla novela zákona, která přináší celou řadu nově hrazených pomůcek, které si pacienti museli doposud hradit sami. Pojišťovny vynaloží příští rok na pomůcky o půl miliardy korun navíc. To je skutečně téma, které jsem řešil velice dlouho. A to byl ten impuls pro mě. Takže trvalo to dlouho, i taky v Izraeli jsem se snažil získat informace a taky jsme tady udělali skvělou konferenci za asistence izraelských lékařů, kteří jsou už světová špička. Ne plošně, jak chtějí Piráti, ale na léčení. Pacienti, kteří doposud museli za léčebné konopí platit vysoké částky, a bylo tím pádem pro ně ekonomicky hůře dostupné, po změně zaplatí maximálně pár stovek korun jako u jiných léků na chronická onemocnění. Prosazujeme, aby se léčebné konopí mohlo vyvážet, a chceme také rozšířit licence na pěstování.
Také byl návrh zamítnut. Další návrh. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Další návrh je B68 pana kolegy Zbyňka Stanjury.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Další návrh je B69 pana kolegy Zbyňka Stanjury.
Stanovisko? Děkuji vám. Další návrh. Návrh nebyl přijat.
Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Jedná se o snížení v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj o částku 200 mil. korun.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Je to snížení vládní rozpočtové rezervy o 150 mil. korun.
Můžeme zahájit hlasování? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Ano.
Zahajuji hlasování.
Jedná se o snížení v položce podpora exportu 500 mil. korun.
Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 235, přihlášeno 194, pro 61, proti 96 poslanců. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování.
Jedná se o navýšení kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí o částku 800 mil. korun.
Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Jasně že tam byly dodatky, ale podle mě je to téma. Místem největšího nasazení zůstává Afghánistán - 325 našich vojáků, a samozřejmě situace v zemi je složitá. My se držíme zásady: společně jsme přišli, společně odejdeme. Naši vojáci samozřejmě působí také v Pobaltí. Já v úterý letím do Estonska a navštívím naše stíhače. Naše mise je tam do konce roku v rámci mise Air Policing s gripeny. Celkem tam máme 155 našich stíhačů. V Mali máme 120 lidí a připravujeme se v roce 2020 na převzetí velení mise. V Iráku 40 osob. Životní prostředí. Jak jsme dělali ty tiskovky s panem Brabcem před odletem do Madridu, tak mi napsali mladí Fridays for Future - já jsem je několikrát vyzýval, že my jim rádi vysvětlíme, co děláme pro záchranu naší planety. Nám záleží na naší planetě a děláme toho dost. Takže já se těším na tu schůzku. Takže pro nás je priorita ochrana klimatu a vše, co s ním souvisí - jak snižování emisí skleníkových plynů, tak adaptace na dopady klimatické změny. A my víme, že ta klimatická změna tady je a že je potřeba to urychleně řešit. Česká republika plní své klimatické závazky vyplývající z Pařížské dohody i z klimatické politiky EU. Co je důležité, že Evropa ve svém úsilí nemůže být sama. Takže jdeme napřed. Právě naopak. Čína oznámila, že bude investovat do obrovských kapacit uhelných elektráren, které jsou asi stejně kapacitně velké jak celá Evropa. My se musíme a naše země se musí připravovat na dopady změny klimatu, které mohou být samozřejmě velmi citelné. Ostatně už posledních pět let se potýkáme s extrémním suchem, což patří právě k jednomu z projevů dopadů klimatické změny. Za působení této a předchozí vlády byla přijata řada zásadních strategických dokumentů a také rozjeta celá spousta konkrétních kroků v oblasti ochrany klimatu, které určují cíle a priority České republiky.